A vůbec nám to žádný problém nečiní.
Dovolte mi připomenout, že naše hnutí SPD bylo v minulém volebním období pouze jednou ze tří stran ve Sněmovně, která hlasovala proti zavedení EET, protože jsme právě upozorňovali na fakt, že EET velmi poškodí ty nejmenší živnostníky, kteří si často jen svou činností přivydělávají. Abych byl korektní, tak připomenu, že proti EET hlasovalo SPD, TOP 09 a ODS. A všechny jiné strany hlasovaly pro zavedení EET i pro ty nejmenší živnostníky. Takový systém malé živnostníky nezatíží a stát dostane svoje.
Je od německého antifašisty, člověka, který byl skutečným hrdinou. A říkal: Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem. Nebyl jsem komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem, nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě zastal. Já myslím, že to, co tady zažíváme, a to, o čem tady diskutujeme, a byl bych skutečně rád, abychom mohli diskutovat nejenom my s přednostním právem, ale všichni poslanci tohoto slovutného orgánu, tak abychom si uvědomili, že tady hovoříme o člověku, který rozděluje lidi podle toho, do jaké patří etnické skupiny, a podle toho jim dává nálepku. Dává jim nálepku, že jsou všichni takoví. Předseda poslaneckého klubu SPD v podstatě srovnal, že všichni tzv. Sudeťáci byli nacisté. Já bych vám přál, abyste se jel podívat někdy na sjezd krajanského sdružení. Jsou to lidé z SPD, což v Německu jsou sociální demokraté. Ti tam mají svoje stánky. Jsou to lidé, kteří umějí udělat jednoznačnou a naprosto nekompromisní kritiku nacismu. Jsou tam lidé, kteří sami trpěli za nacismu. A vy je všechny házíte do jednoho pytle, stejně jako takhle házíte všechny Romy. Jsem přesvědčen, že to takto nejde. Víte, rádi mluvíte o křesťanských hodnotách. Mě by zajímalo, jestli vůbec víte, co to je. Ona ta otázka není zas tak snadná a docela by mě zajímalo, když se jí zaštiťujete, co by to bylo. Já tomu rozumím. Já z toho nemám radost. Ovšem pokud tady rozvíjejí vaši čelní představitelé takovéto nesmysly, tak to jsem přesvědčen, že byste se měli stydět. A dodám ještě jeden citát. K vám, takzvaným vlastencům. Je to podobná morální prostituce, jako kdyby se někdo chtěl živit svou ctností. Slušný člověk o sobě nevytrubuje, že je národně uvědomělý, jako o sobě neprohlašuje, že je poctivý. To se snad mezi neporušenými lidmi rozumí samo sebou." A myslím si, že velmi pokrytecké od vás všech je v tomhle vaše snaha se balit do české vlajky. Vy tady hovoříte, pan předseda Radim Fiala prostřednictvím pana předsedajícího tady hovořil o různých památkách. Nikdy jsem vás tam neviděl. Nikdy jsem vás neviděl, že byste byli v Ležácích. Víte, to jsou jen takové řeči, ale skutečnost je jiná. Že vám není hanba zaštiťovat se vlastenectvím! Zaštiťovat se tím, že tady byli lidé, kteří nasadili svůj život. A opírat se do lidové strany, to sice můžete, ale my máme svých mučedníků také desítky a stovky. A jak těch nacisty zavražděných, tak komunisty zavražděných. Ano, byli i kolaboranti. Ale také máme svoje mučedníky. A také jsme měli předsedu vlády v Británii. Jsem přesvědčen, že to, co tady prožíváme, je skutečně hraniční situace, kdy můžeme mít na některé věci skutečně rozdílný názor. Ale jsou hranice a limity, které se překračovat prostě nemají. Každý člověk má svoji hodnotu. Každý člověk si zaslouží svoji lidskou důstojnost. Ale to vám nic neříká. A to je jedna ze základních křesťanských hodnot, že lidská důstojnost nesmí být pošlapána. Že člověk je odrazem Božím. Pochybuji, že vůbec víte, o čem mluvím.
Děkuji, pane předsedo. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Kováčik. Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale to už tady možná někdy znělo. Já tím chci jenom ilustrovat, že mám spolu s komunistickým hnutím a Komunistickou stranou Čech a Moravy hlubokou úctu k obětem a hlubokou, ano, tady nenávist k těm, co zorganizovali, provozovali koncentrační tábory jakýmkoli způsobem, v té době se chovali zvěrsky. A také mám hlubokou úctu k těm, kdo tuto republiku a s ní celou Evropu a celý svět od oné nacistické hrůzovlády osvobozovali. Ať už to byli z východu, západu, severu nebo jihu. To je nepřekročitelný limit mého uvažování a mého chování. Ale připomínám, že když se tady mluvilo o známkování a nálepkování, škoda jen, že včera při podobné diskusi, která zde probíhala, o odvolání mého kolegy Zdeňka Ondráčka, se také nemyslelo na známkování a nálepkování jako na nehezkou věc tak, jak se na ni samozřejmě správně poukazuje hned. A byl bych trošku také pokornější na straně navrhovatelů tohoto bodu. Takže skloňme se všichni před oběťmi tohoto utrpení v jakémkoliv zařízení, v jakémkoliv táboře, ať už byl internační, koncentrační, pracovní či jakýkoliv další za druhé světové války. A v tiché vzpomínce si řekněme: Nesmíme zapomenout! Ale také si řekněme, že historie není černobílá a že se máme vzájemně ctít a že máme přece jenom více pracovat, poučeni onou historií, pro to, aby se nemohla opakovat a aby naše děti, naši vnuci tady v této zemi žili lépe než naši předkové anebo než my.
Konstatuji, že od 15 do 18 hodin se z dnešního jednání ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Foldyna a od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu zahraniční pracovní cesty pan ministr vnitra Metnar. Pokud se nikdo nehlásí, tak připomínám, že tato schůze... Hlásí se pan předseda Bartošek.
Já na to navážu.
Žádnou jinou dohodu jsem neobdržel, takže je to tak. Tímto končím dnešní jednací den.
Naprostá drtivá většina podnikatelů je slušných, plní řádně své povinnosti, včetně daňových povinností. Ano, oblíbený argument, když řekneme, že tito lidé neplatí DPH, ale platí daň z příjmu. A pak se bavme, zda ta částka je odpovídající nákladům na straně státu a nákladům na straně těchto nejmenších podnikatelů. Druhá otázka. Kolik z těchto neplátců DPH, kteří podléhají první a druhé vlně EET, to má jako jediný zdroj příjmů? Že to není takový ten živnostenský list, kterým si přivydělávám. To znamená, ti, pro které je to práce na plný úvazek. Protože to jsou lidé, které bychom měli chránit. Bohužel minulá vláda a tato vláda na to jdou úplně jinak. To znamená, chráním velké a hlídám a neustále kontroluji malé. Je to suverénně nejvyšší položka. Takže můžeme ulehčit, usnadnit podnikání těm nejmenším s obratem do jednoho milionu korun ročně. Ne s příjmem do jednoho milionu korun ročně pro toho člověka - s obratem. Na těch si stát opravdu nic nevezme. A souhlasím, podle většiny ústavních soudců EET jako celek není protiústavní. Ale pokud si vezmeme ty cíle. Samo ministerstvo, alespoň podle mediálních výstupů, přemýšlí o tom, že by existovala nějaká hranice příjmů. Tak tam já nevidím logiku. Logiku vidím přesně v té hranici, kterou stanoví stát: plátce - neplátce DPH. Jaký je potenciální výnos díky EET? O kolik se zvýšila daň z příjmu? Když odečteme to, že roste ekonomika jako celek, tudíž rostou i ekonomické výsledky těch nejmenších. I tak je tam velmi složité provozovat obchod nebo restauraci nebo hospodu. Podívejme se na to pohledem malé venkovské obce. Mnozí z nich říkají, že ke klíčovým úkolům patří to, co starostové větších měst vůbec neznají. Jedním z důvodů je nedostatečná infrastruktura a nedostatečně široká nabídka služeb pro občany, kteří tam žijí. Chtěl bych poprosit zejména poslankyně a poslance hnutí ANO, aby tomu návrhu dali šanci. Tak zkuste s námi racionálně debatovat o názorech našich voličů, protože to není překvapivý návrh. V této chvíli dejme bokem evropské dotace, protože ty kdybychom nečerpali, tak je čerpá někdo jiný. Zaměřme se na národní dotace. A tam se křiví trh, tam je nerovnost podnikatelského prostředí.
A tady je potřeba jasně říct, že tábor v Letech není nejvýznamnějším z hlediska připomínání obětí nacistické zvůle. Vynaložení finančních prostředků v případě tábora v Letech nepodpořil ani ministr financí minulé vlády a asi dobře věděl proč. Je to neprůhledná transakce, která znevažuje připomínku místa a zabraňuje vynaložit finanční prostředky na opravdu a zvýšení piety jiných míst, kde se mučilo a zabíjelo. Tato místa ale mají smůlu. Nejsou v centru pozornosti Sorosových neziskových organizací a s nimi spojených politiků, aktivistů a médií, kteří si přisvojili morální právo rozhodovat a uplatňovat pozitivní diskriminaci při hodnocení míry utrpení. Tam, kde byli u nás vražděni Slované, především Rusové, tam, kde byli vražděni partyzáni, čeští vlastenci, to je dnes méně zajímavé a méně potřebné připomínat, nebo dokonce je zájem takové skutečnosti ignorovat. Tam není zájem věnovat stamiliony. Opakuji, Češi, kteří měli svůj rozsudek konečného řešení a měli zmizet z mapy Evropy. Tato zjevná politická kolaborace se přímo vysmívá historickým souvislostem. Je historickým faktem, že sudetští Němci byli jedni z autorů konečného řešení české otázky a pouze vítězství spojenců, zaplacené na našem území životy spojeneckých vojáků, především Rusů a Rumunů, nás uchránila od faktické biologické likvidace. Vážené kolegyně a kolegové, musel jsem udělat krátkou a neúplnou historickou exkurzi, abych se jasně vymezil vůči nálepkování a manipulaci, která dnes na tato témata probíhá. Lidé, kteří hrají politické hry s cílem zvrátit výsledek demokratických voleb, zneužívají utrpení lidí a zneužívají historii. Lidé, kteří chtějí vůči obětem uplatňovat princip pozitivní diskriminace, poškozují památku obětí všech bez rozdílu. Přestaňme zneužívat památku obětí nacismu k politickým cílům. Kolega Tomio Okamura neúplně interpretoval historická fakta. Tuto věc vyřešil. Politické soupeření nechť řeší voliči. Pokud kolegové ze strany lidové prosadí popření principu, na kterém Sněmovna začala pracovat, a to poměrného zastoupení podle výsledku voleb, je to samozřejmě součástí politické hry, která má zabránit vzniku stabilní vlády. Je to součástí cynického plánu, jak svázat ruce vítězi voleb a omezit jeho vyjednávací prostor. Naše hnutí se demokratického soupeření prostřednictvím voličů nebojí. Lidé v této zemi mají plné zuby falešné politiky a mediální manipulace. V dalších volbách se o tom jistě přesvědčí i strana lidová. Představitelé strany lidové mluví o Sudeťácích jako o milých, drahých krajanech. Dovolím si vám připomenout, že tito pro vás milí krajané jsou organizací založenou skutečnými nacisty a fašisty. To nejsou produkty nálepkování. To jsou nacisté a fašisté kovaní hrůzou války a holocaustu. Tito lumpové a ideoví vrazi našeho národa jsou zakladatelé a bývalí mluvčí vašich dnešních milých krajanů. Je personálně jasně propojena se sudetským landsmanšaftem. Byli to lidé, kteří zradili demokracii a křesťanské hodnoty. Kolaborujete, podrážíte, škodíte, když můžete, a popíráte hodnoty, o kterých falešně tvrdíte, že je hájíte. Děláte to pro vlastní moc, peníze a cizí zájmy. Nemáte už žádný vlastní program pro Českou republiku a naše lidi. Jste jako buben. Děláte hluk a uvnitř není nic. Tahle muzika už lidi otravuje. Pošlou vás do politických dějin. Vážené dámy a pánové, je třeba, aby se Sněmovna vrátila ke své práci, začala pracovat v zájmu občanů, kteří tuto Sněmovnu zvolili, a k této práci ctila ústavní zvyklosti. Pevně věřím, že zde je dostatek kolegyň a kolegů, kteří odmítnou tancovat jako medvědi podle bubínku strany lidové.
Prosím, pane předsedo.
Dá se to řešit samozřejmě cestou trestních oznámení, pokud ta rétorika poruší nějaké zákony stávající České republiky. My s touto rétorikou nesouhlasíme. Omluva v tomto případě není dostatečná. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího apelovat i na členy SPD. To by zde pan Okamura měl podstoupit. Já bych vás tedy chtěl požádat, a i tedy vás ze strany SPD Tomia Okamury, abyste umožnili tuto věc projednat, schválili jednání této mimořádné schůze a podívali se skutečně na to, co to je ta demokracie. Protože sněmovna dala, sněmovna vzala.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm je přihlášen pan předseda Kováčik.
A vím, že to je velmi složité, že nejsme schopni získat objektivní data o šedé ekonomice, protože pak by nebyla šedá, ale legální. Nejsou to obory, které jsou zatíženy EET v první a v druhé vlně. Vysoké daně a komplikovaný daňový systém, to je první příčina vzniku šedé ekonomiky. A druhá: přemíra regulací, nařízení a vyhlášek. A řekněme si to úplně upřímně a je to legální. Kdo má prostředky na to, aby optimalizoval daňový základ? Jsou to ti, kteří mají obrat do jednoho milionu, nebo ty největší firmy, které jsou schopny zaplatit kvalitní expertní, auditní poradce? Odpověď je velmi jednoduchá. Malý živnostník s obratem do jednoho milionu nemá vůbec finanční ani personální zdroje na to, aby optimalizoval daně. Když jste se podívali do statistiky, tak v té době v Opavě psy měli pouze senioři, kteří žili ve svých domech. A světe div se, byli i v těch panelových domech. A to je přesně cesta, kterou máme jít. Nízké, jednoduché daně, málo regulací, tím nejvíce snížíme prostor pro šedou ekonomiku. Kolik vlastně máme podnikatelů zatížených první a druhou vlnou EET, kterých se týká tento návrh, to znamená, nejsou plátci DPH? Tím pádem výnos DPH se zvýšil o nulu, protože byl nula a je nula, nula bez nuly je nula. Děkuji za případné odpovědi.
Já se omlouvám. S faktickou poznámkou, jestli to platí, pan poslanec Bláha? Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, pane předsedo. Já bych chtěl jenom podotknout takové maličkosti, jak všichni víte, jak se odstraní šedá ekonomika. Já nejsem tak dobrý řečník jako ti, kteří jsou tady tak dlouho. Ale ta situace je trošičku úplně jiná. Já tu dobu žiju, podnikám 28 let a opravdu, věřte mi, že pokud chceme, aby tady ti slušní podnikatelé zůstali, o kterých jste mluvil, tak je potřeba zavést jednotný kontrolní systém pro všechny. Protože to, co se děje, vlastně říká všem těm poctivým: nedělej to, tak jako to děláš, lepší je, když budeš krást. A tak to bohužel mezi námi je. Konečně si to všichni přiznejme, že to tak je. Já už jsem to uváděl několikrát. Potkávám se s těmi podnikateli, i o tom mluvíme, proč to dělají. Kde se vezmou? Pokrátí se ty tržby. Když se pokrátí tržby, neodvede se DPH. Hromada firem před zavedením kontrolního hlášení nebo EET vůbec nebyla evidována jako plátce DPH. Bylo to jednoduché. Opravdu to tak je. Děkuji.
Opravdu fakticky na vystoupení pana poslance Bláhy. My se bavíme o podnikatelích, kteří mají obrat do jednoho milionu. To znamená, do milionu by se jim vešlo pět, a přitom by neměl žádné další náklady. Říct "trošičku úplně jinak" - já nevím, co to znamená. Ale to jsou takové obecné pravdy, které se nedají vyvrátit. Já jsem mluvil o snižování prostoru pro šedou ekonomiku. Já jsem přesvědčen, že to je přesně naopak. Drtivá většina je poctivých.
Tak, děkuji, pane předsedo, za přesné dodržení času.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, má faktická poznámka se také vztahuje k tomu, co zde řekl pan poslanec Bláha.
Jedním z největších transportů byl ten z někdejšího cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu, který se týkal téměř 800 vězňů, z nichž většina se už nikdy nevrátila. Nelze zpochybňovat utrpení stovek lidí, kteří zemřeli v letenském táboře. Ve strašných podmínkách tohoto koncentračního tábora zemřelo celkem 337 osob.